Co se týká financování z operačního programu Zaměstnanost, tak zde jsme vyšli krajům vstříc a hned po mém nástupu jsme udělali revizi výzvy tak, že dojde k navýšení finančních prostředků na sociální služby o 1,5 miliardy korun. S touto částkou naše ministerstvo nepočítalo, když se v červnu 2018 připravoval návrh státního rozpočtu na tento rok. Každý kraj tak může své individuální projekty buď prodloužit, nebo připravit projekt nový. Záleží jen na kraji, jaký způsob zvolí. Také finanční prostředky budou uznatelné už od ledna tohoto roku, a proto výpadek ve výši 800 miliard korun, kterým jsme při přípravě návrhu státního rozpočtu počítali, už není v tuto chvíli relevantní. Já ale navrhuji, abychom si sedli znovu ke společnému stolu k jednání a k upřesnění požadavků. Jsem tedy připravena společně s kraji a Ministerstvem financí jednat, jakým způsobem a v jaké výši mají být sociální služby pro tento rok dofinancovány, protože naše čísla a čísla, která padají ve veřejném prostoru, se liší v poměru trojnásobném.
Souhlasíte, děkuji.
Dobré odpoledne, vážená paní ministryně, nebo vážené paní ministryně, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. A ambicí je otevřít i systémové změny, protože problémy s financováním sociálních služeb mají i systémový ráz a je potřeba se o něm bavit, je potřeba o něm hovořit. Byla tady poměrně bouřlivá diskuze právě o částce, kterou je potřeba alokovat na dotace pro provoz sociálních služeb. Padaly zde pozměňovací návrhy z dílny KDU-ČSL, Pirátů, ODS na dofinancování 800 nebo 900 milionů korun. Bohužel ani vláda, ani vládní koalice na tento návrh nepřistoupily. To znamená, že tam se ukazovalo, že bude deficit ve financování. Tenkrát se hovořilo někde o částce jedné miliardy korun. Nicméně vláda nakonec se dohodla, vládní koalice, že ten problém necítí. Bylo dofinancováno pouze 200 milionů korun - a co nastalo? Bavili jsme se o těch důvodech. Paní ministryně tady dneska zmiňovala řadu čísel. Říkala, že ta čísla si neodpovídají, že její čísla a čísla od poskytovatelů nejsou v korelaci. Ale možná je to také tím přístupem. Je to možná také tím, co kdo chce vidět.
Provede ministr dopravy, podepsán Bohuslav Sobotka, předseda vlády." Tímto usnesením se oficiálně otevřela cesta k rozšíření mýtného o 900 km silnic prvních tříd. Naopak po zveřejnění tohoto záměru se našlo mnoho odborníků i jiných zainteresovaných subjektů, kteří záměr kritizovali. Těch podpůrných - ty myslím nebyly žádné.
Děkuji, pane předsedající. Otázka na pana Faltýnka, parafrázuji: "Proč jste jako zadavatel jednal se zájemcem v průběhu tendru?" Jeho odpověď: "Nebyl jsem zadavatel, ptal jsem se jako poslanec, politik, jako mnozí jiní politici." Vysvětlete, proč jste jako zadavatel..." Nebyl zadavatel. A to, že ho dáváte transparentně, neznamená, že není hloupý. K tomu, co tady padlo. Říkám, podal správní žalobu na zrušení rozhodnutí, tak se připojte. Poslední moje poznámka. Co udělal, co neudělal, kdy bude odvolaný, jak ho zavřou, jak bude zrušena soutěž, kolik dostane let. Mně to připadá jako reality show, nezlobte se na mě. Jako reality show tady toto. Já nechci vystupovat v reality show. Já nevím, kdo je režisér, nevím, co chce. Takže řešme politické záležitosti, nechme orgány činné v trestním řízení pracovat. Důsledky vašeho jednání mohly být daleko horší.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ondřej Polanský. Přečtu omluvu.
Tento materiál se vlastně na hospodářském výboru neprojednával. Mimochodem ty audiozáznamy z jednání výboru jsou veřejné, takže to lze na webu Poslanecké sněmovny dohledat.
To je prostě neodbouratelné. Problém je potom, že je nemusíme zařadit do sítě.
Také děkuji a prosím pana ministra Vojtěcha, který se přihlásil jako poslanec s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Mašek.
Nechci tady dělat nějakou edukaci, ale tak to není. To znamená, pojišťovna je povinna s nimi uzavřít smlouvu. Žádný jiný segment to takto nemá nastaveno. To jenom na osvětlení.
Děkuji. A nyní pan poslanec Mašek. Děkuji za dodržení času.
Je potřeba opravdu začít pracovat koncepčně a systémově, to znamená, že žádná firma by si nedovolila, žádný vlastník, sebelepší firma by si nedovolila, ani giganti, velcí nadnárodní, aby měli deset velitelů. To znamená, že jestliže tady máme jeden zdravotní systém, tak ho nemůže spravovat deset velitelů. To znamená, že ministerstvo, kraje, města a tak dále, mělo by to být jednoznačně pod jedním velením. Já vám uvedu jenom příklad. Je to jednoduché. Takhle to máme v celé republice - nekoncepčně postavené zdravotnictví.
Financování sociálních služeb je každoroční evergreen nejen na půdě Poslanecké sněmovny, ale i pro poskytovatele sociálních služeb, zástupce klientů, sociální partnery, média a v neposlední řadě pro meziministerská jednání a jednání vlády. O volbě typu služby i o konkrétním poskytovateli této služby měl rozhodovat příjemce příspěvku na péči na základě své svobodné volby. Zákon v té době vycházel z předpokladu, že síť různých typů služeb bude reagovat na poptávku a bude pružná časově a místně dostupná. V tomto případě by měli mít poskytovatelé i dostatek prostředků na zabezpečení služeb pro klienty. Dotační systém měl pokrývat marginální část nehrazených služeb. Předpoklady zůstaly nenaplněny. Spokojen v zásadě není nikdo. Nedostačující jsou kapacity terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb, což kritizují budoucí klienti, současní klienti i jejich rodiny. Neřešena zůstává oblast překryvu zdravotních a sociálních služeb, dlouhodobá péče. Poskytovatelům sociálních služeb také vadí nevyhovující způsob financování s neodůvodněnými rozdíly ve výši úhrad za stejné služby. Kromě vysoké administrativní náročnosti mají poskytovatelé i spoustu dalších dílčích výhrad. S vývojem situace nejsou spokojeny ani samosprávy, ani orgány státní správy, spokojena není moc výkonná ani moc zákonodárná, téma je často politizováno. Postoj Ministerstva financí k dodatečným požadavků na dofinancování sociálních služeb je odmítavý nejen z důvodu rozpočtového, ale zejména z důvodu procesního. Navrhujeme a snažíme se prosadit, a také jsme připraveni na tom spolupracovat, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo a následně v legislativě stanovilo podílové financování sociálních služeb dle jednotlivých finančních zdrojů a aby pak při každém objektivně nezbytném zvýšení nákladů na sociální služby bylo finanční pokrytí zabezpečováno ve stanoveném poměru. Nic takového zatím neexistuje.
Utrpí tím klient a kvalita poskytovaných služeb.
Děkuji za slovo. Přesto bych se ráda v úvodu vrátila trochu do roku 2017, kdy se schvaloval rozpočet na rok 2018, kdy v původním návrhu rozpočtu bylo, že kraje obdrží pro poskytovatele sociálních služeb, budu hovořit zhruba, 12 mld. korun. Dnes tady zaznělo z úst paní ministryně, nevím, jestli jsem to dobře slyšela, že spolupodíl krajů je jedna desetina. Musíme si ujasnit výpadek evropských zdrojů na preventivní služby. Asociace krajů bude mít své jednání 11. dubna v Plzeňském kraji.
Prosím.
Ale nabídla jsem vám jiný termín, takže k tomuto. Ke zvláštnímu příplatku se nebudu vyjadřovat. Byla to věc, která byla z přímého pokynu pana premiéra, a myslím si, že bychom si to měli vyříkat vzájemně.
Pan poslanec Foldyna? Prosím. Pane poslanče, já musím říct, že tedy jsem poněkud překvapen, protože ten bod jsme již včera ukončili...
Pane předsedající, paní a pánové, přeji krásný dobrý den. Ten bod byl včera tak překotně ukončen, že se nikdo ani nestihl přihlásit, dokonce ani zjistit, kdo vlastně to je, který se spletl v hlasování. Za bezprostřední oznámení v okamžiku, kdy to zjistil, bezprostředně po hlasování už nemohl, neboť bod byl náhle ukončen.
Ano, kolega Kováčik to naznačil. Jedná se o slovo bezprostředně.
Já bych si dovolil výjimečně nesouhlasit s panem předsedajícím, s panem místopředsedou Pikalem, protože všichni si pamatujeme, jak to včera proběhlo.
Protože je to nějaký precedent a měli bychom se o tom poradit.
Děkuji za ten návrh.
Milé kolegyně, milí kolegové, já se s vámi chci podělit o zkušenost ředitele domova důchodců. Domov důchodců má dvě složky, to je domov pro seniory, která je stále menší a menší, a potom domov se zvláštním režimem, to jsou lidé, kteří jsou postiženi stařeckými nebo jinými demencemi. Takže když já jsem navýšil pečovatelkám jejich plat na úroveň minimální mzdy, tak jsem za to byl potrestán odebráním odměn. Myslím si, že to stálo za to, že se podařilo alespoň ty pečovatelky udržet. Musí pohybovat většinou nemobilními lidmi, kteří jsou těžcí. Musí obstarávat všechny jejich potřeby. Nemohli jsme je tam nechat dokonce ani ve dvou. Stále více těchto klientů vyžaduje zdravotnickou péči. Zdravotnickou péči nemohou vykonávat pečovatelky. Ale co je nám to platné v té realitě, když víme, že máme nedostatek pracovních sil na trhu? Když vidíme, jak ve všech ostatních odvětvích rostou mzdy a platy v tomto odvětví, které je tak důležité, při stárnoucí generaci a její závislosti na péči, ať už domácí, nebo ústavní, tak ty platy prostě zamrzají anebo jsou naprosto nedostatečné a neodpovídající? Na pokrytí mezd zdravotnického personálu v podstatě nebyly prostředky vůbec nikdy. To je strašně drahé. A není to ani lidsky důstojné. Takže to jsem vám chtěl jenom říct, abyste pochopili, jak ta situace prostě funguje. Já se domnívám, že je extrémně nezodpovědné od nás a od ministerstva, abychom tady od zeleného stolu prostě rozhodli o navýšení platů v jakékoliv sféře. Pak se tedy, milé kolegyně a kolegové, chováme sami velmi nezodpovědně a vláda se chová velmi nezodpovědně. Jak jsem vám vysvětlil, nejsou všechny situace stejné. Od těch není možné očekávat žádný příspěvek. A ten kraj taky na to nemá. Vysvětlil jsem vám, jak vlastně to financování probíhalo po třetinách. Co je zajímavé, ten domov důchodců, o kterém hovořím, měl 70 lůžek, měl 70 klientů, venku stála fronta další stovky. Normálně v pořadníku, na který se nikdy nedostalo. Protože byli upřednostňováni klienti, které nám posílali z LDN. Prostě lidé, kteří byli opravdu v zoufalém stavu jak zdravotním, tak sociálním, a prostě ta LDN si je tam podrží tři měsíce, pak je vyhodí na ulici.
Prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Faltýnku, kterými dalšími úkoly jste se sám pověřil? V jakých dalších věcech vyjednáváte? A kterých dalších jednání se účastníte?
Děkuji.
Já jsem velice důkladně poslouchal výpověď pana poslance Faltýnka. Zaujalo mě, že je aktivní člověk, a v té kombinaci s tím, že si sám vzal ten mandát. Mně to zase jako úplně nesedí vůči tomu, když mluvil o tom, že o těch aktivitách byl informován pan ministr Ťok, náměstci Feranec, Kopřiva. Takže já tam vidím jakýsi zjevný rozpor mezi tím, jestli to byla aktivita jednoho člověka, nebo jestli tam byla aktivita jakési skupiny. Takže opravdu toto si myslím, že by mělo být důsledně vysvětleno.
Děkuji.
Já myslím, že je škoda, že tady není pan ministr, protože logicky nemůže pan předseda Faltýnek odpovídat za dotazy, které jsem například já položil panu ministrovi. Já jsem také našel dotazy, které byly pro pana předsedu Faltýnka, a těm se elegantně vyhnul. Takže minimálně jednoho člověka, sice nepřítomného, ale z řad poslanců najdeme a není jediný. Ty logické chyby, které já jsem našel ve vyjádření pana předsedy Faltýnka, jsou jiné, než říkal můj předřečník, protože ten podle mě smíchal dva případy. Co ten zadavatel tedy vyjednával? Tam už jste ten zadavatel nebyl. On to dojednal a oni to pak zúřadovali v té veřejné zakázce. Když poprvé vysvětloval, v prvních dnech, tak říkal, že měl mandát. A dneska nám řekl, že neměl žádný mandát. Tak já nevím, co platí. Měl mandát? Dal mu ho někdo? Vzal si ho sám? Původně řekl: dostal jsem ho. Pak řekl: vzal jsem si ho. A dneska říká: já jsem nebyl v pozici zadavatele, já jsem k tomu neměl žádný mandát. Takže evidentně si protiřečí. Já když jsem citoval ten zákon o zadávání veřejných zakázek v minulém vystoupení, tak jsem říkal, že je to buď zadavatel, nebo zástupce zadavatele. Byl to vazebně stíhaný politik, dneska už možná bývalý politik hnutí ANO?" A ukázalo se, že pan předseda Faltýnek není jediný, kdo se pokoušel ovlivnit průběh konkrétní zakázky. Tak si to zopakujme.
Dobré odpoledne. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastní této diskuze, za velmi hodnotné příspěvky. Oni tu pomoc skutečně potřebují a pak jsou za ni vděční. Zase fakt je, že potom z těchto lidí se rekrutují pracovníci sociálních služeb, protože znají prostředí a mají důvěru těch lidí. Takže rád bych jenom měl těchto pár poznámek k tomu a ještě jednou děkuji za tuto diskusi.
Připraví se do rozpravy paní poslankyně Valachová.
Zkusme si vzít zprávy za posledních deset dnů. Minulé pondělí koaliční rada, velký úspěch, domluvená rodičovská. Nejdříve přetahovaná o to, kdo to prosadil, po oprávněných protestech rodičů přetahovaná o to, kdo to vlastně navrhl, a všichni jsou proti a nejsou peníze. Včera večer, dneska ráno jsme hlasovali o platech učitelů. Vládní koalice se zachovala v podobném duchu - nejsou peníze. Teď debatujeme o chybějících 2 miliardách, kdy se někteří vládní poslanci tváří hrozně překvapeně, že to nečekali. Zdroje jsou, zdroje jsou. A posledních deset dnů ukazuje, že ten bankomat, do kterého si chodí paní ministryně pro peníze, přestává vydávat peníze. Už tam nejsou. Na rodičovskou, na platy učitelů, na sociální služby. Ale paní ministryně pořád chodí s tou kartou a má další nápady, co by ještě z toho automatu vytáhla. A ty peníze docházejí. Málo se tady, na můj vkus málo, se tady mluví o klientech v té debatě. Já myslím, že ty platy jsou bezesporu důležité, ale pouhé navýšení platů prostě nestačí, aby se zlepšila situace v poskytování sociálních služeb. Zdravotní péče je lepší a taky nákladnější. Je bez jakékoli debaty, že ty 2 miliardy jsou potřeba. Ano, zvýšily se tabulkové platy v příspěvkových organizacích, ale v neziskových organizacích, kde nejsou platy, ale mzdy, k takovému nárůstu zdaleka nedochází. Mnozí třeba v naší generaci se chtějí starat o své rodiče, jsou i připraveni platit za ty sociální služby, ale ty sociální služby nepřicházejí. Takže kromě platů musíme řešit i systém jako celek. Tak můžeme i zvýšit objem soukromých peněz, které do tohoto segmentu jdou. Ale současně musíme zvýšit i tu nabídku, ať už se jedná o terénní služby, ambulantní služby a podobně. A ti klienti velmi často přicházejí do jiných zařízení a tam se chovají velmi často jako agresoři a ta zařízení na to nejsou připravena. A v tomhle opět děláme hrozně málo. Tak to, že podpoříme to usnesení, které navrhl pan poslanec Kaňkovský, považuji za samozřejmost. Mohli jsme to vyřešit v prosinci u rozpočtu. No já tomu teda nevěřím, ale mohu být mile překvapen. Tady máme další 2 miliardy. Tak samozřejmě můžeme uložit paní ministryni, ať to najde ve svém resortu. Ty žádné nebudou. Takže je to úkol pro vládu jako celek.
A ještě bych tady někde měl mít seznam. A to je vše v tuto chvíli. Připomínám, že ve 12.30 máme pevně zařazeny volební body. Jedná se o body 117, což je Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, druhé kolo. Bod 121, Návrh na volbu zástupce veřejného ochránce práv, druhé kolo. Bod 160, Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. A bod 161, Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky. Pan předseda, prosím.
Ještě jednou dobrý den všem, pane předsedající, paní a pánové. Vy jste neuznal bezprostřednost tohoto kroku pana poslance Foldyny.